Já jsem určitě nechtěl otevřít debatu výhod a nevýhod přijetí společné evropské měny.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
My jsme chtěli uctít českého vlastence Aloise Rašína. Nikdo z nás se nehlásil do jakékoliv diskuse. Vy přijdete, řeknete "nechci tuto debatu, aby se nezatížila debatou o euru", a pak to sám otevřete a začnete tady horovat, aby tam nebyla zmínka o národní měně. Takže my budeme i po Evropské unii, pane Kalousku, bez ohledu na to, co tady budete vyvádět v této chvíli, kdy chceme uctít hodnotu české měny!
Děkuji.
Pardon.
Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Čižinský, připraví se paní poslankyně Valachová.
Domnívám se, že pokud bychom to přijali takto, tak dáváme vlastně signál, jako kdyby Alois Rašín se svými spolupracovníky vytvořili měnu, která se jmenovala česká koruna. Dávám pozměňující návrh, že tam bude napsáno československá koruna, protože to bude historicky správně a určitě se to nedotkne nikoho, kdo má v úctě Československo.
Paní poslankyně Valachová, po ní pan předseda Kalousek.
Státnost, národní uvědomění, statečnost, hrdinství a nezlomnost - to byl Alois Rašín. A tyto jeho kvality jako člověka, jako osobnosti, jako národního hrdiny, tak ho tehdejší pamětníci vnímali při procesu s Omladinou.
Naopak. Bude mu totiž chybět zpětná vazba. A ještě se chci vyjádřit jako poslanec za střední Čechy k návrhu pana poslance Pávka a paní Krutákové na vyjmutí Berounky ze seznamu významných dopravních vodních cest. Každý, kdo zná Berounku, ví, že je skutečnou perlou středních Čech, proto je také vyhledávanou cestou pro vodáky jako rekreační tok. I to je důvod, proč budu hlasovat pro vyjmutí a proč bych vám to chtěl doporučit. Splavnění Berounky by byl totiž neekonomický projekt, který by zničil přírodní kouzlo, a proto návrh na vyjmutí podporuji. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji. Takže to je podstata tohoto návrhu. Pochopitelně ti, kdo si myslí, že má být nulová tolerance, budou hlasovat proti jakémukoliv návrhu.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem garančního výboru. Prosím, máte slovo.
Hospodářský výbor doporučil následující proceduru. Jako první bychom hlasovali o tom, co jsem avizoval, to je ten návrh legislativně technických úprav.
Tak můžeme tedy postupovat podle procedury, kterou schválíme v hlasování číslo 91, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro stanovenou proceduru. Kdo je proti?
První budeme podle schválené procedury hlasovat o návrhu legislativně technických úprav. To je ta změna definice plavidla v původním návrhu předkladatelů.
Návrh byl přijat. Děkuji panu poslanci Bendovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy.
Je to dokonce zákonem daná povinnost.
Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Dobře, děkuji. Prosím, pane předsedo.
Já myslím, že návrh pana ministra je úplně irelevantní, protože on nemá co navrhovat změnu procedury, není členem Poslanecké sněmovny.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat podle této procedury. První návrh je stažení pozměňovacího návrhu. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy považovat tento pozměňovací návrh za stažený.
Pan předseda Faltýnek také s přednostním právem.
Takže velmi rádi, ale pojďme se o tom prosím pobavit. Nejde to takto navrhnout bez ohledu na přání ostatních stran.
Jestli nikdo nemá nic dalšího k pořadu - pan předseda Michálek. Prosím.
Tento bod se nám nepodařilo doprojednat. Zazněla tam vystoupení řečníků, ale nezazněly tam odpovědi na konkrétní otázky, které položila opozice jak ministru dopravy, tak panu předsedovi Faltýnkovi.
Děkuji. Pan předseda. Prosím.
Paní a pánové, hezký dobrý den. Čili i o tom klimatu i o tom mýtu se pojďme bavit příští týden.
Děkuji. Děkuji. Takže opravujete svůj návrh. Poté pan poslanec Feri.
Děkuji za slovo.
Prosím pana poslance Feriho.
Dámy a pánové, vážení kolegové, přítomní členové vlády, já si dovoluji vyjít panu předsedovi Kováčikovi vstříc.
Dobře. Prosím.
To je jako vstřícný přístup, pane kolego Feri, prostřednictvím pana předsedajícího? Berte to jako lehký bonmot. Prosím pěkně, pojďme vzít rozum do hrsti a pojďme se bavit o tom, že řadu těchto návrhů a řadu těchto aktuálních věcí probereme na grémiu, kde se dohodneme zcela určitě na tom, že ty věci proběhnou v tom variabilním týdnu.
Prosím. Pánové předsedové, už máme výsledek, nebo potřebujeme ještě pět minut?
Ale to není výstup z grémia, to je návrh, který bude podán klubem KSČM. Takže tolik dohoda. Předpokládám, že jsem to řekl správně.
Seznámím vás ještě s jednou omluvou. Prosím. Já vám děkuji. Jako první zde mám paní poslankyni Balcarovou, která žádá o zařazení nového bodu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěla požádat o zařazení nového bodu na program této schůze, který se jmenuje Informace vlády o postoji ke změně klimatu. Ráda bych vás seznámila jenom krátce s návrhem usnesení, které bych ráda, aby potom Sněmovna přijala. Samozřejmě doufám, že bude to usnesení předmětem debaty a že ta debata bude k tomu tady dneska probíhat. Takže děkuji za pozornost.
Poprosím znovu sněmovnu o klid. Já se mu omlouvám, že jsem ho přehlédl předtím. A z pracovních důvodů se nám omlouvá od 13.45 pan poslanec Holík.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já mám na srdci dvě věci. Tou první věcí je veto poslaneckého klubu ČSSD a hnutí ANO na návrh paní Balcarové.
A nyní prosím pana poslance Kolovratníka, který má návrh na zařazení volebních bodů.
Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji. Nejdříve tu budou druhá kola volebních bodů, které jsme nedokončili nebo nezvolili předevčírem ve středu. A k těmto pěti volebním bodům prosím zařadit ještě dva nové. Může to být takto v tomto pořadí, jak ty body čtu. A další bod - Děkuji.
A pan předseda Bartoš se hlásí s přednostním právem. Tak prosím.
Já bych se chtěl jenom zeptat, trochu mě udivilo to rozhodnutí - co má pan předseda Chvojka a pan předseda klubu Faltýnek, tedy prostřednictvím pana předsedajícího, proti životnímu prostředí? Dneska je den, kdy po celém světě a České republice se řeší klimatická změna. Mohli jsme o tom hlasovat, jestli tento bod bude zařazen.
V tom případě se omlouvám.
Budeme pokračovat v rozpravě, do které je dále přihlášen pan poslanec Juránek. Poté se připraví pan poslanec Jurečka.
A tady prosím, abychom na to brali skutečně velký ohled. Protože nejkratší doba, na kterou se v lese přemýšlí, je deset let. Prosím, slyšíte to dobře, deset let. Chci říci, že tuto věc projednáváme v rámci souvislostí, které teprve povstaly, a společnost si jich ve velkém všimla, a pozdě, protože na tuto věc jsme jako lesníci upozorňovali už v době, kdy se řešila záležitost Šumavy. Chci poukázat na konkrétní příklad. Prosím vás, lesníci vyřešili v téhle republice v 80. letech záležitost Krušných hor. Ale prosím vás, porovnávám to se Šumavou. A potom chci zdůraznit ještě jednu věc. Takže toto je moje prosba. Není tomu tak.
Hezké dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Děkuji panu poslanci Juránkovi. Budeme pokračovat v otevřené rozpravě vystoupením pana poslance Mariana Jurečky. Připraví se paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Také děkuji.
My jako výbor doporučujeme plénu Sněmovny takto navržené usnesení schválit. Děkuji vám.
Já také děkuji a otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. Chtěl bych se zeptat, jestli se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nevypadá to, že by se někdo hlásil. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, paní ministryně. Pane zpravodaji? Je to tak, pane zpravodaji? Nevím, jestli ho mám načítat znovu, ale raději ano, ať to máme v pořádku. Kdo je proti? Děkuji. Projednávání tohoto bodu a tisku tímto končí. Nyní otevírám bod Původně ho má přednášet ministr. Bod byl přerušen před hlasováním o přikázání výborům k projednání. Nyní se máme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Navrhuje k přikázání někdo jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Konstatuji, že jsme přiřadili tento tisk zemědělskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, nebo výborům k projednání ? Není tomu tak. V tom případě projednávání tohoto tisku končím, protože další návrhy nezazněly, a sejdeme se nad ním opět v druhém čtení. Mám zde další omluvenku. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova.
Potřeba urychlené dílčí novelizace lesního zákona vyvstává zejména v souvislosti s rozsáhlou kalamitou, která zasáhla lesy České republiky na velké části území.
Dobře, to by mělo být vše, ostatně již není ani prostor pro další návrhy. Budu číst jednotlivé návrhy v tom pořadí, v jakém dorazily, a budeme se s tím postupně vyrovnávat hlasováním. Takže jako první zazněl návrh paní poslankyně Balcerové na nový bod. Poté zazněl návrh pana předsedy Chvojky na zařazení pátého bodu, to znamená pojistné sociální zabezpečení, druhé čtení, dnes pevně na 12 hodin. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. V tom případě to bude jedním hlasováním. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Jako další vystoupil pan předseda Michálek s návrhem pevně zařadit bod 149 dnes jako první bod. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? To je ta část, kterou lze hlasovat nyní. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 288 je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Než budu pokračovat v tomto bodu, přečtu vám další omluvenky. Omlouvá se nám pan ministr školství Robert Plaga dnes na celý den z pracovních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Pustějovský od 11.30 z pracovních důvodů.
Dobrý den dámy a pánové. Stále však není jasné, jakým způsobem proběhne. Na národní i evropské úrovni proto probíhají přípravy na všechny scénáře, a to pro nejrůznější oblasti vzájemných vztahů. Z pohledu České republiky je klíčové, aby Spojené království v maximální míře dostálo svým finančním závazkům z doby svého členství v EU, a proto vláda návrh Komise přivítala. Návrh Komise umožní, aby Spojené království do rozpočtu EU v roce 2019 dále přispívalo, a tím se minimalizovaly dopady brexitu na rozpočty ostatních členských států včetně České republiky. Ta vyžaduje, aby v souladu s kontrolou principu subsidiarity byly informovány obě komory Parlamentu České republiky. V souladu s jednacími řády Poslanecké sněmovny a Senátu je vláda povinna si předtím, než udělí souhlas v Radě, vyžádat souhlas obou komor Parlamentu České republiky.
Předkládaná novela lesního zákona má zejména jednoznačně stanovit povinnosti odborných lesních hospodářů, jejichž činnost hradí stát včetně možnosti odejmout jim licenci v případě, kdy své povinnosti neplní. Dále má zejména zakotvit institut vedení evidence odborných lesních hospodářů včetně možnosti pověřit vedením této evidence Ústav pro hospodářskou úpravu lesů jako organizační složku státu. Dále má umožnit výjimku z pravidel pro použití reprodukčního materiálu v případě mimořádných událostí typu živelní pohromy v rozsahu velkoplošné kalamity. Předpokládám, že předložený návrh zákona bude diskutován na odborné úrovni na zemědělském výboru.
Zpravodaj byl změněn.
Předmětem návrhu zákona je reakce na naléhavé problémy, se kterými se lesnická praxe v současné době potýká. Potřeba novelizace lesního zákona vyvstává zejména v souvislosti s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou -